Věřte mi, že vím, o čem mluvím.
Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Anny Putnové a potom pan poslanec František Vácha v řádné přihlášce.
Týká se to všech programů, nikoliv jenom kvalita.
Nyní pan poslanec František Vácha, v tuto chvíli poslední písemně přihlášený do rozpravy ve třetím čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou tam mnohem důležitější témata, kterým bychom se měli věnovat. Já rozumím rektorům, proč tady s tím návrhem přicházejí, ale myslím si, že by o tom měla být vedena mnohem širší debata. Já dám jenom jeden příklad, který si myslím, že by vás měl přesvědčit. On už to tu zmiňoval kolega Svoboda. Děkani jsou voleni fakultními senáty a odpovídají se fakultním senátům. Můžou být odvoláni rektorem, ale pouze pokud s tím souhlasí fakultní senát. Tvorbu a uskutečňování studijních programů vám určuje rektor. Dokonce ty peníze, které si jako fakulta vyděláte, o nich bude rozhodovat rektor. Paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, já nejsem právník, takže naštěstí můžu nebo budu hlasovat tak, jak si myslím, že by to mělo být správně. Já jako děkan fakulty, my máme plno lidí, kteří učí na jiných univerzitách. To nikomu nebrání, aby učil na jiné univerzitě. Dokonce jsou samozřejmě univerzity, které nemají ty odborníky, a já jim ty naše odborníky rád poskytnu, pokud tedy oni s tím souhlasí. Takže to je otázka těch létajících profesorů. Ten měl být o kvalitě na vysokých školách, to znamená o změně akreditačního procesu, a tam si myslím, že jsme možná nějak na půl cesty. Já znám akreditační proces třeba v Rakousku, kde stejně jako u nás se plánuje institucionální akreditace. A určitě bych podpořil ty pozměňovací návrhy, které se týkají podpory větší nezávislosti akreditačního úřadu. Proč tedy snižovat počet členů akreditačního úřadu? Takže tady bych se opravdu přimlouval za podporu té větší nezávislosti akreditační komise. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Františku Váchovi.
Já děkuji a nyní dvě faktické poznámky.
Jinak k té učebnici Pracovní právo, Milan Galvas a kolektiv, ta pasáž, kterou jsem citoval, tam je autorkou paní profesorka Zdeňka Gregorová spolu s panem doktorem Zachariášem.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Pilného, připraví se paní poslankyně Válková.
To přece determinuje a určuje kvalitu vysokých škol. Když jim zakážeme kvalitní profesory, to vzdělání jenom nadále upadne, a jedná se tedy snad o pokus likvidace škol. To znamená, podle mého názoru ten zákon detailně zasahuje do věcí, které by vůbec neměl určovat, a myslím si, že funkcionáři vysokých škol by se měli prostě bránit. To jsou ty skutečné akademické svobody.
Nemyslím si, že by, pokud jde o jeho pozměňovací návrh, bylo rozhodující to, jestli je právní stanovisko nám zasílané podepsané, nebo nepodepsané. Vždycky záleží na tom obsahu.
Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Zlatuška.
Chtěl bych říct, že určitě jsem pro, stejně jako všichni ostatní, abychom zvyšovali kvalitu těch navazujících programů.
Takové věci se prostě stávají.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jak zde již bylo řečeno, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh?
Protože návrh zákona se týká i ozbrojených sil Armády České republiky, navrhuji do výboru pro obranu.
Ještě nějaký návrh? Není tomu tak. Hlasování končím. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy poslance Sedi, který navrhuje přikázat tento tisk výboru pro obranu. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu a tím je bod Prosím o úvodní slovo navrhovatele ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.
Nemám takový šlágr, jako tady byl před chvilkou, kdy jsem nabyl dojmu, že každý tady má zbraň. Předpokládám, že málokdo si ukládá doma něco do horninového prostředí, zvláště pak CO2, takže to asi bude poněkud exotičtější téma. Nicméně budu velmi stručný. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hájka, který byl určen jako zpravodaj pro prvé čtení.
Vzhledem k času dám prostor kolegovi Zahradníkovi. Každopádně potom v podrobné rozpravě navrhnu snížení lhůty na 30 dnů.
První část je ta, která byla, jak správně říkal pan ministr, vynucená Evropskou unií, a je tedy pouhým převzetím evropské normy.
Já děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Omlouvám se, prosím o klid v jednacím sále.
Dneska stojíme před podobným hlasováním. To znamená, teď načtu legislativně technickou připomínku. Legislativně technická připomínka. Tolik tedy legislativně technická připomínka, o které bude hlasováno až poté, co přistoupíme k hlasování o proceduře a o zákonu jako takovém.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Kdo pro ten služební zákon hlasoval? Byla to pravicová opozice, vládní koalice. Klub KSČM pro to ruku nezvedl. Druhá připomínka. Mě by tedy hrozně zajímalo, kolik zákonů ještě bude podmiňovat čerpání dotací z Evropské unie. Nejprve služební zákon, potom to je zákon o zadávání veřejných zakázek, nyní novela zákona o podpoře malého a středního podnikání. Kolik zákonů ještě tímto budete podmiňovat? To je jenom politikum, to není o tom, že nám to Evropská unie nařizuje. To je o tom vyjednávání.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Nyní prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Pane předsedající, děkuji. Jsou dva a jsou nekonfliktní a relativně jednoduché. První bod, který teď otvíráme, je bod číslo 183, týká se změn ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a ty změny jsou v rámci nebo uvnitř jednotlivých poslaneckých klubů, respektive dvou klubů, výměna jednoho kolegy za druhého, respektive kolegyně, a nic jiného, složitějšího. Lhůtu na podání návrhu jsme ve volební komisi vyhlásili do 25. ledna, do tohoto pondělí do 13 hodin. Obdržené návrhy jsme na volební komisi projednali včera a přijali jsme usnesení číslo 125, které mají jednotlivé poslanecké kluby, a tedy i vy k dispozici. Ty rezignace budou v petičním výboru Markéta Adamová za klub TOP 09 a Starostové a ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Helena Langšádlová ze stejného klubu. V souladu s usnesením číslo 125 to budou nominace Heleny Langšádlové do petičního výboru, Markéty Adamové do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a navíc ještě nominace za ANO 2011 pana poslance Miloše Babiše do zemědělského výboru. Nyní vás tedy, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se skutečně nikdo nehlásí, rozpravu končím a prosím o vaše závěrečné slovo. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji. A nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o nové volbě poslanců do orgánů Sněmovny.
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto nominace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný.
Přesto to je věc latentní, kterou může vyprovokovat nějaká událost, která není dopředu predikovatelná. Myslím, že bude určitě dobré, aby se ve výborech o tom ještě hodně diskutovalo, protože je jasné, že to má dvě stránky mince.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.
Musím říct, že tým Ministerstva vnitra bude připraven na velmi podrobnou debatu ve výborech, abychom našli optimální řešení. My nemůžeme rezignovat hlavně na boj s nelegálními zbraněmi. To můžeme přijímat jakékoliv zákony, ale pokud nevymýtíme tento nedobrý fenomén, který tady prostě je, tak nemůžeme být spokojeni. Naším hlavním úkolem je bojovat s nelegálními zbraněmi. Co se týká debaty, já si myslím, že držet zbraň je právem, ne povinností. A lidé toto právo prostě mají. Samozřejmě rozhodne Sněmovna jako fenomén. Nebráníme se debatě, že by to mohlo být se soudním rozhodnutím. Standardní cesta, standardní postup. Z tohoto důvodu a z žádného jiného to chceme. I já čtu články v novinách, kdy izraelský civilista zastřelil pachatele, který napadl vojenskou hlídku a zranil dva policisty. K těm autům. Já jsem se marně domníval, že došlo k nápravě.
Děkuji, pane ministře.
Není to pejorativní, není to jakoby negativní, ale mnohdy je ty vysoké školy potřebují, pouze když žádají o akreditaci. Potřebují obor, potřebují tam mít titulované hlavy, které mají nějakou tu praxi, tak si je najmou. Je to obecný problém na vysokých školách. My taky poukazujeme na ty profesory, potažmo docenty, ale spíše si myslím, že to je problém tady tohoto a ten problém dělají samotné vysoké školy. A na závěr mi dovolte jednu osobní neodbornou, vyloženě laickou poznámku. Myslím si, že v České republice je příliš hodně vysokých škol a že bychom se měli zamyslet nad jejich redukcí.
Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně - dvě faktické poznámky, první je paní poslankyně Marta Semelová, poté pan poslanec Pavel Plzák.
Já jenom dvě stručné poznámky. Druhá poznámka je, co jsem chtěla ocenit v návrhu vysokoškolského zákona, to je řešení sociálního stipendia vysokoškolských studentů, které podle mého názoru zlepšuje jejich postavení, protože víme o tom, že mnohé rodiny se rozhodují, jestli pošlou studenta na vysokou školu, nebo ne, právě z finančních důvodů. Tak tady si myslím, že to řešení, které je nabízeno, je správné.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní pan poslanec Pavel Plzák.
Díky.
To byl poslední přihlášený k rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit jménem našeho klubu o přestávku na poradu před hlasováním v trvání 15 minut. Děkuji za pochopení.
Deset minut, ne?
Nyní hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ještě než budeme pokračovat, přečtu došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Dále se omlouvá paní poslankyně Věra Kovářová od 12.30 do 13 hodin. Naopak pan poslanec Stanislav Grospič ruší svou omluvu z dnešního odpoledního jednání. Pan kolega Sklenák se hlásí. Prosím, pane předsedo. - Ale počkejte chviličku pane předsedo, já ještě uklidním sněmovnu.
Dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů - ČSSD a ANO 2011 - navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.
Žádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 162 poslanců pro 85, proti 63, návrh byl přijat.
Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho dnešního jednání je Pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Tato agentura bude podřízena zákonu o státní službě a bude plnit roli zprostředkujícího subjektu pro evropské strukturální a investiční fondy v oblasti podpory podnikání. Novela zákona je vypracována na základě požadavku EK vzneseného na jednání delegace ČR s Evropskou komisí na lednovém a únorovém zasedání na Ministerstvu vnitra k implementaci služebního zákona. Evropská komise žádá, aby všechny zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy byly podřízeny služebnímu zákonu. Proto si vás dovoluji požádat o schválení tohoto zákona dle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu.
Hlásí se pan poslanec Adamec.
Děkuji. Řeknu pár slovo k tomu, co tady říkal pan ministr.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klán.
Hezký den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Opět se dostáváme do nějakého bludného kruhu se služebním zákonem. Já sám za sebe říkám, že by se měl vztahovat pod služební zákon. Protože spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, tím pádem spadá pod služební zákon.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS.
V současné době je 21 členů akreditační komise, čili předpokládáme, že by zůstal zachován tento počet. Nehledě k tomu, že v minulých letech jsme investovali téměř půl miliardy do toho, abychom zjišťovali kvalitu na vysokých školách, tak se domnívám, že i tu kvalitu bychom mohli posílit nezávislostí akreditačního úřadu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já budu reagovat na to, co jsem tady slyšel o půl miliardě korun do kvality. To je jedna věc.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já jako celoživotní vysokoškolský učitel, jako člověk, který pracoval v akademickém senátu univerzity, fakulty dlouhá léta jako proděkan, jako děkan fakulty - myslím si, že je celá řada skutečností, které dobře znám, které jsem prožil, a je třeba, aby se tady o nich promluvilo. Já si myslím, že ten vysokoškolský zákon samozřejmě má svůj smysl. Má obava, obava je o to, aby ten akreditační úřad byl dostatečně nezávislý. Samozřejmě ten vnitřní pocit, když je něco něčím financováno, že na něm není závislé, ten ve mně zůstává. Ale v každém případě je to zásadní krok a vlastně to nejdůležitější. Ta druhá věc, kterou by měl tento zákon řešit, je taková otázka zvláštní. Žádný rektor nemůže nařídit... Jistě, máme univerzity, kde ten rektor má tolik zaměstnanců, co má na jiné univerzitě fakulta. Pak je to asi otázka jednoduchá. Já jsem jako proděkan zažil tu fázi, kdy fakulty přišly o svou právní subjektivitu. Bezprostředně potom to byl pro nás obrovský problém. Obrovský problém, který se táhl několik let, protože všechny ty věci byly nastaveny jinak. Najednou fungovaly jinak. Provozně chybí, je to tam nedostatek. Létající profesor je krásná věc, když odletí do světa, je tam rok jako hostující profesor, skvělé. Ti lidé to dělají proto, že si chtějí přivydělat. Když já budu mít jako děkan možnost, abych svého profesora zaplatil, já vám garantuji, že mi nikam nepoletí. A nám z naší fakulty také nikam nelítají, prostě proto, že my platíme jinak, než se platí jinde. Je to také otázka toho, že jsou fakulty, které mají své zahraniční studenty. Jinak to fungovat nebude. Já nechci hovořit o tom, že jsou univerzity, které mají několik fakult, které mají velmi příbuznou obsahovou náplň.